Bylo konstatováno, že je rozpracován společný projekt s polskou stranou, který bohužel současná polská vláda zastavila, a zatím se k tomu nestaví čelem. Byl také diskutován akční plán snížení dopadu dopravy na životní prostředí.
Nemám tady dokument o tom, že by někdo z členů vlády byl pověřen jejím zastupováním.
Budu velmi stručný. Změna Přílohy III se provádí za účelem zařazení nové chemické látky do této přílohy, a to pesticidu methamidofos. V České republice se methamidofos nepoužívá. Nicméně Česká republika jakožto smluvní strana úmluvy se zavázala plnit závazky, které pro ni vyplývají, a zařazení nové chemické látky do Přílohy III je důležitým opatřením pro naplňování cíle úmluvy. Přijetí látky methamidofos do Přílohy III úmluvy nemá žádný dopad na veřejnou správu, podnikatelský sektor ani na státní rozpočet. Rotterdamská úmluva je smlouvou prezidentské kategorie, a aby změna její Přílohy III byla platná také pro Českou republiku, je k tomu zapotřebí souhlasu Parlamentu České republiky a následné ratifikace prezidentem republiky. Děkuji za pozornost.
Prosím pana zpravodaje pana poslance Václava Zemka, aby se ujal své role.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já samozřejmě doporučuji, aby to Sněmovna schválila.
Děkuji, pane zpravodaji. Nemám do ní žádné přihlášky a rozpravu tímto končím. Přistoupíme tedy k hlasování. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh? Není tomu tak. V tom případě zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Budu také velmi stručný. Po vstupu změn příloh A a C v platnost bude úmluva upravovat nakládání s celkem 26 chemickými látkami. Nově zařazované látky vážně poškozují lidské zdraví a životní prostředí, organismy je velmi těžko odbourávají a rovněž se v prostředí omezeně rozkládají. K dosažení účinné ochrany vůči nim je tak potřeba přijmout opatření na mezinárodní úrovni. Stockholmská úmluva má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy. Děkuji za vaši pozornost.
Prosím pana zpravodaje, kterým je opět pan poslanec Václav Zemek.
Budu stručný. On řekl to podstatné.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, proto ji končím. Závěrečná slova? Budeme tedy hlasovat. Jak pan zpravodaj, tak organizační výbor navrhl přikázat tento tisk zahraničnímu výboru. Žádný jiný návrh jsem nezaregistroval. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat.
Dneska vyčistit rybník, to jsou náklady neuvěřitelné a nikomu se to v podstatě nevyplatí, protože to není ekonomicky zajímavé. Ale z hlediska ochrany přírody to má svůj obrovský význam. Myslím si, že Česká republika a ochrana životního prostředí v tom rozumném smyslu slova si toto zaslouží.
Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já jenom v rychlosti zareaguji na ty podněty. Děkuju za ně. Ale chci ujistit, že se velmi intenzivně zabýváme věcmi, jako je právě plán odpadového hospodářství. A to už je něco, co má tak obrovskou setrvačnost, že samozřejmě nepomůže aktuálně v oblasti boje se suchem. Musím říct konkrétně na ten příklad, na který se pan kolega Bendl chce ptát. Vláda vzala na vědomí jejich přípravu, dvě byly větší, dvě byly spíše menší. Dneska obsahuje 65 území pro budoucí akumulaci povrchových vod. Takže děkuji za ty náměty.
Otevírám podrobnou rozpravu. Poprosím pana zpravodaje, aby se odkázal na usnesení, které již přednesl v rozpravě obecné.
Ano, děkuji, pane předsedo.
Ano. Děkuji, pane zpravodaji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Není zájem. V tom případě budeme hlasovat. Budeme pokračovat bodem Prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Děkuji, pane předsedo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pan ministr i pan zpravodaj poměrně podrobně seznámili plénum Sněmovny se strukturou té zprávy. Tady si myslím, že není potřeba něco dodávat. Je to tradiční osnova, tradiční schéma, do kterého jsou vkládána nová, aktuální data, která za daný rok byla nashromážděna. Asi ten interval, který tam je vymezený, je stále nějak prodlužován, nebo je moc dlouhý. Vzpomeňte si, jaké bylo životní prostředí, jaký byl jeho stav na konci vlády komunistů. Ovzduší, které se ve městech nedalo dýchat, zamořené, znečištěné řeky. Je možné, že tato věta bude znít pro některé ekologické nevládní organizace jako rajská hudba. Ovzduší a klima. Zaznamenali jsme nárůst sucha a problémy, které z toho vycházejí. Veškeré nápady na to, jak akumulovat vodu v krajině, narážejí právě na jejich odpor, ať už je to odpor k budování přirozených nádrží na Šumavě a jejich obnově, anebo ať už je to jejich odpor k budování nebo chránění území pro případné nádrže, které by v okamžiku, kdy nastane masivní sucho, mohly vodu u nás zadržovat. Kapitola příroda. Tady je napsáno, že je pomocí soustavy Natura chráněno téměř 21 % celkové rozlohy. Půda a krajina. Pan kolega Čili jsou budovány cesty, které zpřístupní pozemky, ale které nenaruší danou strukturu krajiny. Průmysl a energetika, no, opět budou mít ekologičtí aktivisté možnost, jak zlepšovat naše životní prostředí, které je, jak říkáte, nevyhovující, tím, že budou zvyšovat, budou tlačit na stálé zvyšování limitů, které omezují konkurenceschopnost našeho průmyslu. Jsme svědky obrovského negativního vlivu, který má novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, tedy EIA, na to, co se u nás v současné době může stavět. A nemůže se stavět skoro nic. Odpady a materiálové toky. Chystá se nový zákon o odpadech, který významně zpřísní limity. Evropská unie plánuje zavedení oběhového hospodářství, které dále bude limity na nakládání s odpady velmi významně zpřísňovat. Navíc my jsme v některých aspektech sami na sebe přísnější, než jak od nás Evropská unie vyžaduje. Je při tom vždycky trochu argumentováno tím, že se přece stav životního prostředí zlepšuje, takže spotřeba financí na jeho udržování je stále nižší. Přitom jaderné elektrárny mezi ně nepočítáte. Tak si to příště prosím vás nějak opravte.
Kolega Hovorka tady přednesl celou řadu důvodů, s kterými musím souhlasit. Já jsem se na to opakovaně ptal. Opakovaně jsem odpověď nedostal takovou, aby mě uspokojila. A to je problém, který mě nakonec donutil k tomu, abych tady z tohoto místa řekl, že nemůžeme jako ODS takovéto prolomení osobních údajů občanů podpořit. Nemůžeme podpořit něco, o čem nevíme, jak to bude fungovat, jak to bude zajištěno. A hlavně také ani nevíme, jaký je důvod tak velikého plošného shromažďování údajů. Čili to je jediná věc, kterou chci z tohoto pódia říci: my nemůžeme tento zákon podpořit, protože zásadním způsobem narušuje osobní integritu jednotlivců.
Dvě faktické poznámky. Tak nejprve faktická poznámka pana poslance Brázdila a potom s řádnou pan poslanec Vyzula.
Děkuji, pane předsedo.
Prosím, abyste se usadili, abyste nediskutovali s ministry a dalšími a vyslechli zatím posledního přihlášeného do rozpravy.
Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Trošku mě překvapil názor pana docenta Hegera. Prostřednictvím pana předsedy bych mu chtěl vzkázat na jeho otázku, jaký je praktický dopad současných registrů. Ale toto je publikace. To je praktický dopad onkologického registru. Pan docent říkal, že takové analýzy může provádět pojišťovna. Ale neprovedla a neprovádí. Je to už poslední exemplář. Nemohu ji prosím... Ale je to k nahlédnutí samozřejmě u mě k dispozici. Druhá podobná kniha menšího rozsahu ukazuje jenom kolorektální karcinom. První, prosím vás, na světě! Kdybychom neměli tato data, tak to nevíme, za prvé. Neví to ani ministerstvo. Ten screeningový program funguje. Takže to je důsledek, to je praktický důsledek toho, že registry fungují. Trochu mě mrzí názor pana poslance Hovorky, který říká, že návrh je připraven špatně. On velice dobře ví, jak moc se tomuto zákonu věnoval právě docent Dušek a Ministerstvo zdravotnictví vůbec a jak pečlivě ten zákon připravovali, jak diskutovali se všemi možnými partnery, ať to byl Úřad na ochranu osobních údajů, ať to byla legislativa napříč problematikou. Toto je ve zvětšené podobě, pochopitelně. Ale tento registr má osm stran. U onkologického registru je to něco podobného. Ale prosím vás, pokud schválíme novelu, tak opět 70 % práce zdravotníkům ušetříme. Jinak si myslím, že všechno bylo dost řečeno. A na některé argumenty, které zde byly uvedeny, opravdu si myslím, že nemá cenu ani odpovídat, protože všichni máte zdravý rozum, a věřím, že to dopadne dobře.
Vidím zde dvě faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Tento návrh zákona řeší technické úpravy souvisejících předpisů, které jsou nezbytné pro přenos příslušných informací do vlastní databáze centrální evidence účtů.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, paní zpravodajko.
Děkuji ještě jednou za slovo. Dále zákon o svobodném přístupu k informacím, kdy z působnosti tohoto zákona je vyňato nejen poskytování předmětných informací jiným než kvalifikovaným žadatelům samotným správcem centrální evidence účtů, ale aby se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahoval ani na informace, které již z centrální evidence účtů získal oprávněný žadatel. Dále zákon o ochraně osobních údajů, kdy z účelu zákona o centrální evidenci účtů by mělo vyplývat i postavení této evidence vůči tomuto zákonu o ochraně osobních údajů.
Děkuji paní zpravodajce. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve garanční výbor. I tady organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Tejce. Děkuji panu ministrovi, paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Hlavním impulsem k přípravě této novely byly nejasnosti v praxi týkající se procesního postupu, kdy žadatelům o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu mnohdy ze stávajícího textu zákona není jasné, na jaký správní orgán se mají obracet se svými jednotlivými podněty. Cílem návrhu je náprava nedostatků zákona a vyplnění některých jeho mezer, jak jsem je tady stručně uvedl. Návrh konkrétně řeší dosavadní kompetenční nejasnosti mezi Ministerstvem obrany a Etickou komisí, přičemž kromě toho, že Etické komisi stanoví kompetenci pro přezkumné řízení a pro obnovu řízení, jednoznačně jí stanoví i kompetenci k projednání opravných prostředků proti všem zásadním rozhodnutím Ministerstva obrany, tak jinak proti rozhodnutí ve věci, rozhodnutí o zastavení řízení a rozhodnutí o odebrání osvědčení. Ministr obrany by tak měl rozhodovat zejména o opatřeních proti nečinnosti a o rozkladech proti procesním usnesením, kterými se řízení ve věci nekončí. S ohledem na článek 28 Listiny základních práv a svobod, podle kterého má každý nárok na spravedlivou odměnu za vykonanou práci, se řeší problematika odměňování členů Etické komise, přičemž v tomto směru návrh zákona předpokládá, že členové Etické komise budou za svou činnost odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Doporučuji Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit.
Žádný návrh neeviduji. V tom případě v obecné rozpravě zazněl ještě návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a byla zkrácena lhůta na projednání. Předám řízení schůze.
Hezké odpoledne, vážení paní a pánové, vážená paní ministryně, kolegové.
Předkládá se především z důvodu nezbytnosti řešit pokles reálné hodnoty příspěvků na péči, ke kterému došlo za téměř deset let existence této dávky, a navrhuje se v zákoně o sociálních službách zvýšit částky příspěvků na péči ve všech stupních závislosti o 10 %, a to s účinností od 1. srpna letošního roku. Ještě chci dodat, že se jedná o takovou malou technickou novelu tohoto zákona, jinak taková velká, důkladná, ta se připravuje a bude v řádu měsíce, dvou, vypuštěna do vnějšího připomínkového řízení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenu paní poslankyni Janu Hnykovou a potom pan zpravodaj v přihlášce nikoli jako zpravodaj, ale v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající, přeji všem krásné odpoledne. Navrhované změny dvou paragrafů zákona o sociálních službách vracejí jejich obsah do doby před změnami provedenými Parlamentem České republiky v rámci tzv. úsporných balíčků. Noví žadatelé o příspěvek na péči jsou v mnoha případech zařazeni do nižšího stupně závislosti na pomoci druhé osoby, než umožňují jejich skutečné možností zvládat základní životní potřeby. Nejenže radikálním snížením počtu posuzovaných úkonů nedošlo ke snížení administrativní náročnosti, ale došlo dokonce k jejímu zvýšení. V řadě případů dokonce nemožné. Každý jednotlivý případ zodpovědně a pravdivě tímto nedostatečným počtem parametrů se musí posoudit. Stejným způsobem byla provedena restrikce i v prováděcí vyhlášce, takže nyní je značně obtížné pro sociální pracovnice i posudkové lékaře objektivně zhodnotit u jednotlivých žadatelů o příspěvek jejich schopnost zvládat konkrétní úkony základních životních potřeb.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Děkuji vám.

Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Jde o užití podpůrných opatření, která jsou definována v odstavcích 6 až 8, a nově doplněný odstavec 12 by měl brát ohled na možnost naplňování na konkrétní škole. Garanční výboru nedoporučuje.

Stanovisko výboru je nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Poslední hlasování, s kterým se vypořádáme, je návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů k projednání. Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Navržený zákon by měl tomuto kodexu přizpůsobit český právní řád.